V tomto ohledu pan Kalousek skutečně nekecal a makal. Miliardářům dával, chudým bral a v tomto ohledu mu na ruku šla téměř celá Poslanecká sněmovna. Je jasné, že miliardáři ovládající hazard anebo vinaři mají silnější páky než kojenci, ale když už má u nás v České republice přednost hazard a alkohol, tak se na to ti, co toto podporují, zkuste dívat třeba tak, že podporou dětí či prodloužením života seniorů podporujete více gamblerů a pijáků alkoholu. Snad se vám podpora kojenců a nemocných, o kterou Úsvit usiluje, vyjeví v příznivějším světle. V každém případě nulová DPH na dětské pleny, kojeneckou výživu nebo léky naší zemi neuškodí tak jako nezdaněný hazard bez kontroly, rozlezlý po celé republice jako mokvající morová rána.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já už bych teď jen stručně zopakoval, jaké je stanovisko hnutí Úsvit k návrhu tohoto zákona. My obecně nepodporujeme třetí sazbu daně, ať je jakákoliv, ať je 10 %, nebo kolik chcete, protože to samozřejmě zvyšuje byrokracii, administrativu a každé zvyšování administrativy a byrokracie a různých výjimek znamená nepořádek v daňovém systému. Z tohoto pohledu to pro nás není samozřejmě dobře. Podle nás je to krok populistický, trochu nedomyšlený, ale nicméně sociální. A tuto situaci musíme řešit. Jiná věc, na kterou chci dnes upozornit, je to, jestli si vláda uvědomuje rizika, o kterých jsem zde dnes mluvil. To znamená, jestli si uvědomuje to, že dojde ke zvýšení administrativy, byrokracie, že možná dojde i k většímu nepořádku v daňovém systému. A hlavně, jestli si uvědomuje, že dojde k výpadku příjmů státního rozpočtu. Pokud ano a dokáže to řešit, tak jsem klidný. Znovu opakuji, hnutí Úsvit tento návrh zákona podpoří.
Děkuji vám, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala.
K sociální politice máte určeny jiné nástroje, které jsou mnohem účinnější. Vláda tady předkládá návrh, který zavádí nový prvek v systému, další, třetí sazbu daně z přidané hodnoty, a to zrovna na nějakým způsobem vybrané věci, jako jsou léky, knihy a dětská výživa. Čeho se tím dosáhne? Dosáhne se tím toho, že náš daňový systém, který už je teď velmi komplikovaný a nepřehledný, tak bude ještě komplikovanější a bude ještě méně přehledný. Dámy a pánové, jak vidíte z mých slov, a já myslím, že jsem to řekl docela přesvědčivě, tohle je špatná cesta. My máme lepší řešení, které chceme vládě navrhnout a které by opravdu usnadnilo život našim občanům a které nebude vytvářet podmínky pro to, aby se celý systém ještě dále komplikoval, byrokratizoval a byly zde možnosti snadnějších daňových úniků. Ty dvě možnosti jsou obsaženy ve dvou pozměňovacích návrzích Občanské demokratické strany, které jsem předložil.
Podle oficiálních zpráv uteklo do Ruska 750 tisíc lidí. Platíme asi 10 milionů rublů denně. A říkám: Ale proč to děláte? On se na mě podíval jako na pitomce a říkal: Ale vždyť jsou to lidé, kteří potřebují pomoc. Takže já řeknu asi následně: Je mi jasné, že všichni jste asi tak překvapeni, jak jsem byl překvapený já, že se vám to nebude chtít věřit. A podotýkám, že všechna tato slova mohu doložit natočeným filmovým záznamem a řadou fotografií.
Děkuji panu poslanci Holíkovi. Další řádně přihlášený je pan poslanec Milan Šarapatka.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nebudu mít tak emocionální proslov jako můj předřečník, ale přesto bych se chtěl k průběhu této schůze alespoň několika slovy vyjádřit. Ale to, co se odehrávalo a pravděpodobně ještě bude odehrávat při této mimořádné schůzi, to je opravdu moc. Teatrální výstupy některých poslanců k ožehavému tématu ukrajinské války nabývají stále více na dramatičnosti. Proto mi dovolte, abych zde vyjádřil své hluboké přesvědčení, že místo zbraní a vojáků bychom na Ukrajinu měli poslat maximum pomoci a místo harašení zbraněmi usilovat o co nejrychlejší dosažení míru. Já tedy aspoň ne. Existuje samozřejmě řada dalších možností, jak pomáhat, ale my se jich vědomě vzdáváme. Představa, že lidem pomůžeme tím, že jim uděláme ještě hůř, tak tu opravdu nechápu.
Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Dále s faktickou poznámkou... pan poslanec ji už stáhl. Takže do obecné rozpravy je dále přihlášen pan poslanec František Laudát.
Situace na Ukrajině vyvolává množství spekulací, křivé propagandy, emocí a vede k chybným závěrům. Asi čelíme největší krizi od konce studené války, včetně rozpadu bývalé Jugoslávie. Nejsem zastáncem názoru, že současné Rusko a Sovětský svaz nelze vůbec ztotožňovat. Nechtěně tuto tezi podporují i naši současní komunisté. Ještě bych pochopil, že budou podporovat země, které naplňují jejich ideologii, se kterou hluboce nesouhlasím, ale je to jakási ideologie. Rusko ale už socialistická země není, přesto komunisté většinově postup Ruska schvalují a nejenom v této záležitosti, ale prakticky ve všech dalších. Než každý začne sdělovat svůj postoj k ukrajinské krizi, doporučoval bych, aby si odpověděl, a já jsem si také odpověděl, na tyto otázky. Nevím - pan premiér tu není?
Mohli jsme být o dva roky dál. Mohli jsme dnes řešit úplně jiné věci, které se za ten rok jak v České republice, tak ve světě kolem nás, nejenom v Evropě, odehrály, a mohli jsme na ně reagovat. Já pevně věřím, že Ministerstvo obrany pod vaším vedením na něčem takovém již pracuje. Stejně tak pracuje na tom, za co se utratí ty dvě miliardy, o které se zvýší rozpočet v příštím roce, protože byla bych velmi nerada, aby to byly finanční prostředky, které by se v rámci armády projedly.
Děkuji za slovo. Pane premiére, kdyby tak jako vy vystoupil řadový poslanec výboru pro obranu, tak tomu i rozumím. On prostě sleduje svoji problematiku, svoji rozpočtovou kapitolu a nevnímá celkový kontext situace, nebo nemusí. Ano, tady se snižovaly výdaje kromě jiného na obranu, protože se prostě tváří v tvář bezprecedentní dluhové krizi státu snižovaly výdaje. Dnešní politická reprezentace, vaše vláda, výdaje razantně zvyšuje, i když slibovala, že bude šetřit, a říká tomu dokonce, že šetří dál, říká tomu odpovědné investování. Víc tam toho nenahrabete.
Děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan předseda Hamáček.
A je pravdou, co tady řekl. Bohužel pak tam byla ta druhá část a ta mi přišla zbytečná. Vy máte své argumenty, my máme své argumenty.
Takže pokud se něco povedlo, tak to jsme ochotni přiznat a připustit, i když se to stane někomu jinému než nám. Takže tady vlastně platí i to, co zaznělo z úst premiéra. V té době - a teď to nebudeme rozebírat z hlediska cyklu, ale já si myslím, že ten hospodářský cyklus nebylo to jediné, co vedlo k tomu, že v průběhu těch dvou volebních období se fakticky armáda stala otloukánkem z hlediska výdajů rozpočtu.
Ať už ty názory jsou kladné, záporné, či někde mezi, tak to vnímám optimisticky jako právě zájem o materii. Takže za to vám děkuji. Nemyslím si, že je to taková doba, když si člověk na to pár měsíců vezme. Ale já se skutečně nechci hrdlit o měsíc, nebo kdo vymyslel deklaraci. Já mám pocit, že to bylo jinak. Je mi to - znova říkám - jedno.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Gabal. Nyní neregistruji žádnou faktickou poznámku, neregistruji ani nikoho s přednostním právem. V tom případě přistoupíme k těm, kteří jsou přihlášeni řádně do rozpravy, a prvním z nich je pan poslanec Jiří Dolejš.
Já vám za ně děkuji, pane předsedající. Příjemné odpoledne všem. Protože ono je fakt, že je příjemné, že tuším asi po deseti letech přistupujeme k tomu, co my jsme tvrdili dlouhodobě, to znamená, že nepřímé daně, když se přeexponovávají, tak to pro občana nepřináší nic dobrého. Po deseti letech konečně budeme snižovat nepřímou daň, konkrétně DPH. A to nemluvím o tom, že část výnosu DPH měla být připravena na reformu penzijního systému a že ta reforma penzijního systému se jaksi nekoná. Takže to je nepochybně velice významný faktor všech těchto úvah. Je vymyšleno, co s tím? Já bych z toho nedělal fatální záležitost. Tuším Francie, Lucembursko, snad i Irsko. Najdou se. Je to spíše výjimka, je to administrativní moloch, je to problém, ale dokážu to skousnout. Proto také vnímáme spíše pozitivně to, co koalice přinesla, ale je to drobečková politika. Toť myslím vše k našemu návrhu.
Debata, kterou jsme tady zahájili, byla o tom, jestli se česká vláda a speciálně český premiér chovali odpovědně, když v okamžiku, kdy se Evropská unie shodla na sankcích, tak my, možná ještě vedle Fica, vylezeme ven a začneme říkat: Ale my jsme si vyhradili proti tomu, na čem se všichni dohodli, my jsme si vyhradili právo veta. My si budeme zvažovat. To je to, co vám, pane premiére, vyčítáme. A já si myslím, že tohohle bychom se měli do budoucna velmi výrazně vyvarovat.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ne. tak prosím, pan poslanec Blažek, poté pan kolega Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě ne ke všem, ale k některým. Tohle je vážné téma, které se bohužel v tom, jak tu diskusi vedeme, nesmí odrazit tím, že se blíží nějaké volby. Jestli něco vyčítám já vládě, tak to možná nejsou ty okrajové věci, že pan Sobotka, pan premiér, někde něco řekne a možná to mohl říct lépe nebo hůř. Ten problém je v tom - a teď to trošku rozšířím. Moderní státy zkrátka a dobře vznikají jenom třemi způsoby. Ukrajina vznikla bohužel tím nejslabším, a to je tím třetím způsobem, to znamená mezinárodní dohodou různých sil včetně Ukrajiny. Dovolte mi jen připomenout, že národnostní princip, jak se ukazuje, tady neplatí, nebo národní, pro vznik toho státu, protože oni sami, tam je vidět, že se navzájem neuznávají jazykově, kulturně a nevím jak. To je prostě realita. Náš problém v tuto chvilku ale je, jestli ten mezinárodní systém, který vznikl na základě těchto dohod, hodláme nějakým způsobem bránit a trvat na tom, že platí, anebo ne. Anebo je druhá varianta, to znamená, budeme počítat naše vlastní ztráty, ale pak prostě automaticky bez dalšího rezignujeme na to, že trváme na zachování nějakého mezinárodního systému. Je mi líto, není nic mezi tím. Bohužel, to je velký omyl, a teď prosím vás, opravdu nejsem ani osobní ani konkrétní, některých lidí, kteří přicházejí čistě z ekonomiky do politiky, teď fakt nejsem konkrétní, že si myslí, že to je totéž. Ale to není totéž. Prostě jeden týden se to počítá, pak jsme zase zásadoví, pak se to zase nepočítá. Dovolte mi říci ještě jednu věc, která mně na té debatě vadí. Jaký je jeho vztah k Západu. To je potřeba si říkat. Opakuji u sebe. Napoleonskou armádu, první světová válka byla o Ukrajinu mimo jiné, kdy německá vojska obsadila Ukrajinu, druhá světová válka byla mimo jiné zase o tu Ukrajinu. Proč to všechno opakuji? Já bych velmi prosil, abychom neměli různé výroky obecné typu Rusko, Rusové a podobně. Bavme se o stávajících představitelích Ruska - ale pozor zase! Neměřme Rusko našimi měřítky. To, co je demokracie nebo jiné systémy vládnutí, je nepřenosné. Z moderních dějin - a teď budu opravdu kritický k Západu a vím, že to nebylo jednoduché. Rus si pamatuje posledního představitele Ruska, který byl podporován Západem. Jmenoval se Boris Jelcin. Za vlády Borise Jelcina, a to je paměť Rusa, s podporou Západu došlo kromě jiného k tomu, že ruský majetek získalo několik oligarchů, zbytek národa, ať už to bylo jakkoliv, přicházel o spoustu jistot a má to v hlavě jako západní věc. To je prostě realita. Ale znovu opakuji. V paměti Rusa není, že jsme tam vyváželi chytré knížky. My jsme tam vozili Einsatzgruppen SS. Tam se nemluví. S Ruskem je napětí a žádný náš představitel nejezdí do Ruska.
Můžete zkrátit lhůtu nejvýše na 48 hodin.
Děkuji a omlouvám se za tu nepřesnost. Čili jestli mohu požádat o zkrácení lhůty a případné zařazení by se možná dalo řešit až v zítřejším dni.
Dobře, děkuji. Žádný jiný příspěvek do podrobné rozpravy nevidím. Je tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Mám zde žádost o odhlášení všech přítomných, než budeme hlasovat, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému. Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Končím hlasování. Otevírám další bod jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, já vás poprosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl, a tím připomněl tzv. sazbovou novelu zákona o dani z přidané hodnoty. V důsledku toho tak nedojde od 1. ledna 2016 ke sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta na jeho projednávání ve výborech o deset dnů.
Děkuji vám, pane vicepremiére.
Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také tímto učinil.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V roce 2012 Nečasova vláda v rámci nezbytné konsolidace veřejných rozpočtů přistoupila vedle dramatických úspor na výdajové straně i k opatření na straně příjmové, kde nejvýraznějším posílením na příjmové straně, tedy zvýšením daní, bylo zvýšení DPH o 1 % ve snížené sazbě i v sazbě základní, aniž by však bylo upuštěno od konečného závěru, který je obsažen v platném právním řádu, jenom ještě nenabyl účinnosti, dospět ke kýžené metě jedné sazby. Rovněž tak KDU-ČSL. Že tedy okamžitě, když nic jiného, navrhnete snížení obou dvou sazeb o jeden bod, protože to byl krok, který jste podrobovali a dodnes podrobujete svým způsobem maximální kritice. Koaliční bazar, jsme tři strany, tak si každá řekneme jednu položku.
Ale ti dosavadní politici, tak kritizovaní, dělali například dohody toho typu, že někdo bude zastávat jednu funkci a ten někdo jinou funkci. Nevím, asi bych to neuměl udělat tak, že ústa říkají něco jiného a ruka hlasuje pro. To je velmi zajímavá synchronizace lidského těla a ještě se mám co učit. Mluvit a hlasovat jinak. To je asi ta cesta do budoucna.
Jen velmi stručně. Je to dneska nějaký zvláštní den. Jsem dneska samá omluva zleva, zprava. Ano, jsou i větší pokrytecké kroky této vlády, omlouvám se. Ale připusťme, že je to aspoň jeden z největších pokryteckých kroků.
Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Josef Hájek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady se začalo hovořit o pokrytectví. Viděl jsem ten volební klip, jak vyjížděla z té obce, z té Řitky, jestli to dobře skloňuji. A já bych v té souvislosti na to pokrytectví apeloval tady na kolegy, kteří dluží 6 milionů na sociálním a zdravotním pojištění, aby se k tomu postavili chlapsky, ne pokrytecky, ale čelem. Náš pan předseda Babiš svůj výdělek dává na bohulibé účely. Vás je 16 poslanců, tuším 14 senátorů, to je 30 lidí. Pokud tady to nesplníte, vaše vystupování beru jako pokrytecké.
A nyní již s přednostním právem pan poslanec Okamura.
Proto tento vládní návrh zákona podporujeme a podpořili jsme ho i v prvním čtení. Ale před volbami jsme slyšeli i sliby z několika stran, že tu máme produkty či výrobky, které by si zasloužily nedanit vůbec. Patří k nim léky, knihy nebo výrobky pro ty nejmenší děti, to znamená kojenecká výživa nebo pleny. S výjimkou knih jde o věci, jejichž spotřebu občan, mám na mysli seniory nebo kojence, nemůže nijak regulovat, a tak třeba ušetřit. A pokud to někdo udělá, pak to může mít fatální následky. Každý se může přesvědčit, že potřeby pro děti, oblečení, obuv i dětská výživa, jsou dražší než stejné věci u dospělých. A u léků je to stejné. Rozdíl mezi výrobní a prodejní cenou je u farmaceutických firem až v tisícovkách procent. Je z tohoto pohledu hrozné, když na nemocných dětech či nemocných starých lidech parazitují obchodníci, ale kšeft je kšeft. Ten, kdo by ale neměl na takovém byznysu podle mého názoru parazitovat, je ale stát. A tady mimochodem stát nezapomíná parazitovat ani na lidech závislých na hazardu. Když se podívám do historie, tak římský císař Vespasián sklidil historickou ostudu za to, že zdanil tenkrát veřejné záchodky. Skutečnost je taková, že tam, kde není morálka, není právo, není spravedlnost a taková společnost končí v úpadku. Peníze samozřejmě mohou smrdět a mohou být i zločinné. Měli bychom proto najít shodu tady v Poslanecké sněmovně na základních prioritách státu a také na nastavení jisté morální laťky, co danit, kde stát smí občana sdírat a kde ho má naopak nechat volně vydechnout. Vím, že mi odpovíte, že jsme v EU, a tak dále. Ale pokusím se dále vysvětlit, že se věci mají jinak. A rozhodně by nebylo na škodu, abychom se vymanili z naší dosavadní servilní politiky vůči Evropské unii, kdy naši politici v podstatě jen skáčou, jak ostatní pískají, a také pak podle toho samozřejmě vypadá naše pozice. Pojďme se stát alespoň malými vizionáři a začít přinášet odvážná dlouhodobá řešení a návrhy. Jeden z největších státníků Evropy Josef II. v časech nedostatku způsobeného spekulanty nařídil povinný výkup přebytečného obilí a to pak obyčejným lidem za výkupní cenu prodával zpět. V čem vlastně spočívá tedy moudrost jeho kroků? V tom, že se nespokojil s tím, že by hladovým rozdával milodary, ale že se snažil zabezpečit, aby obživa lidu bylo co nejlevnější, a nedovolil spekulantům vyhnat ceny vysoko. A to nezištně dejme do uvozovek. Musím říct, že to je i jeden z důvodů, proč jsem tady ve Sněmovně. Pokud se chci mít v naší zemi dobře já, pak musím umožnit, aby se měli dobře i ostatní, protože jen na nich závisí můj úspěch. I proto my v Úsvitu dlouhodobě říkáme: Pojďme lidem život zlepšovat a zlevňovat. Jediná cesta je zabezpečit lidem, aby se měli dobře, pokud možno bez politiků a úředníků. Současný systém DPH u potravin vede například k tomu, že obchodníci odmítají neprodejné potraviny darovat potřebným, protože by z nich museli zaplatit 15 % DPH, stejně jako za ty, co běžně prodají.